To je však otázka managementu a správy majetku. Mě by zajímala reálná ekonomická kalkulace bez obecných frází. Nejsem si jista, zda však bude jeho prodej lukrativní i pro stát. Veřejnost má právo se dozvědět, jakým způsobem, proč a komu má v úmyslu vláda tento objekt prodat. Určitě by bylo dobré vědět, jaký další majetek státu chce vláda zpeněžit a co všechno zmizí z majetku státu pod pláštíkem nepotřebnosti. Myslím, že v době, než se prodej rozjede do nezvratitelné fáze, je potřeba tuto transakci vyargumentovat a prodiskutovat i na půdě Poslanecké sněmovny. Jak už jsem řekla, právě z tohoto důvodu by se mělo postupovat transparentně, a nikoliv doufat, že si toho nikdo nevšimne.
To prostě není pravda.
Děkuji, pane ministře.
V prvních dvou kamionech bylo asi 130 palet léčivých přípravků. Šlo zejména o analgetika, antibiotika, léky proti bolesti, léky používané k akutní medicíně a při resuscitaci. Zmínil se, že léky mají příbalové letáky v češtině.
Děkuji, paní předsedající. Znovu navrhuji bod Aktuální situace na úřadech práce. Jsem ráda, že tu pan ministr sedí. Všichni víme, že dávek se vyplácí více, úředníků je čím dál tím méně.
Také děkuji, paní poslankyně. Nyní je přihlášen pan poslanec Nacher, připraví se paní poslankyně Adámková.
Ale vy o tom vůbec nemluvíte, neinformujete opozici, nikoho. Já vám tady něco přečtu. Jeden z těch falešných profilů píše: "Kdyby měl Ivan Bartoš rozum, ověří si to. Kdyby to nesdílel on, nemá to takový dosah. To, že by to sdílelo pár bezejmenných hlupáků" - to je citace - "by nezpůsobilo takový poprask." Příspěvky trollů označil za ilustrační příklady. Takže tady máme krásný příklad. Tak to už jako lepší situace tady nemůže být na můj oblíbený dvojí metr, jo? Hodinu bychom věnovali v Poslanecké sněmovně boji s dezinformacemi. Myslím si, že to je v zájmu úplně všech, i tamhle mladé generace, která se tady s námi loučí. Přeji zdar dnešnímu jednání a děkuji za podporu tohoto bodu.
Zmínil jste zde třeba azitromycin. Vím, že sem byl dovezen. Ale to je legitimní, je to zákonné, takže na tom není asi nic špatného, akorát občan některý zaplatí, některý nezaplatí. Na druhou stranu naši občané si jezdili některé léky nakupovat do Polska, do Rakouska, do Německa, a to já považuju stále Polsko, Německo i Rakousko jako za evropské země. Já předpokládám, že o tom víte. Takže to si myslím, že nebyla přesná informace, která zazněla, protože jak říkám, kdokoliv z ministerstva se tomu může pověnovat. Ale je třeba, aby někdo ty úředníky řídil, aby tu informaci po nich chtěl, protože ten systém je. Takže je otázka vůbec toho, jak dalece se využívají tyto věci. Takže ještě jednou mi dovolte, abych položil otázku, pokud ten bod bude zařazen, kdy jste objednal ty léky, těch půl milionu toho Nurofenu, kdy byly dovezeny? Já si myslím, že tady nejsou, ale ve čtvrtek nebo prostě pokud se dostane na moji interpelaci, tak se to dozvíme. A potom další otázka.
Prosím, máte slovo.
Jak už jsem říkala, jedná se o zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené občany, závislé na péči jiných osob, v prvním a druhém stupni závislosti, který se naposledy zvyšoval před hrozivými sedmi lety. Víte například, kolik činí příspěvek na péči pro zdravotně postižené občany v prvním stupni závislosti? A já navrhuji tento bod zařadit jako druhý bod dnešního jednání, případně jako první bod zítřejšího středečního programu. A dále navrhuji předřadit bod číslo 70, což je sněmovní tisk 266, zákon o státní sociální podpoře. Rodiny s nejmenšími dětmi jsou jednou z nejohroženějších sociálních skupin, což platí nyní o to více i vzhledem k vysoké inflaci, která reálnou hodnotu rodičovského příspěvku sráží hluboko pod jeho úroveň z roku 2020, kdy byl naposledy zvyšován. A vláda není schopna návrh zákona na jeho zvýšení sama předložit stejně tak, jako už více než rok není schopna předložit návrh na zvýšení příspěvku na péči právě pro zdravotně postižené občany. A tento bod číslo 70, sněmovní tisk 266, navrhuji zařadit jako třetí bod dnešního programu, případně jako druhý bod zítřejšího středečního programu.
Děkuji, paní poslankyně. Prosím, máte slovo.
Navrhuju nový bod na pořad této schůze. Cílem našeho snažení by měla být nějaká debata o tom, o čem v současné době koluje spousta dezinformací v sociálních sítích, protože vláda České republiky, a zejména premiér nebo Úřad vlády a Ministerstvo vnitra, mlží. Mlží a neříkají nám ty informace, a proto vznikají ty takzvané dezinformace. My víme, že vznikl nějaký odbor na ministerstvu, odbor, nějaký útvar na Ministerstvu vnitra, který se jmenuje KRIT, Krizový informační tým. Několikrát jsem interpeloval jak premiéra, tak ministra vnitra. Jestli něco nemám rád, tak když se opakuju.
A další: jméno a adresu ošetřujícího lékaře nebo lékařů v České republice. Takže zase vím z okolí té komunity - někteří prostě u lékaře ještě ani nebyli a já osobně jsem až desátého lékaře pro naši babičku sehnala, protože nikde nejsou místa. Takže je možné, že tady toho lékaře ani nemají, ale budou muset nahlásit nějakou adresu v České republice. Já toho mám daleko víc, ale já si myslím, že zítra se pobavíme na výboru. Já se určitě zítra na víc věcí budu ptát na výboru pro sociální politiku a připravíme si pozměňovací návrhy s tím, že jsem ráda, že tu tedy v úterý budete, protože nejdříve bude rozprava, v pátek, pardon, rozprava a pak teprve budeme načítat ty pozměňovací návrhy.
A já bych se chtěla také připojit k tazatelce, své předřečnici, několika otázkami na pana ministra, a to zejména, do jaké míry bude možné ověřit a zjistit, jestli to čestné prohlášení skutečně vychází ze situace, která je fakticky i právně doložitelná. Já si myslím, že tohle by mohla být i určitá prevence před tím, aby se nezneužívala ta humanitární dávka. Doufám, že takových případů nebude hodně, ale může se to stát.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Prosím, máte slovo, a já předávám řízení schůze.
Zazněl procedurální návrh o tom, abychom jednali a hlasovali meritorně i procedurálně po 19. a 21. hodině, respektive... Ujal jsem se řízení schůze, zopakuji to ještě jednou. Ještě předtím přečtu omluvy, které zde mám: paní poslankyně Iveta Štefanová..., ale tyto omluvy už byly načteny. Procedurální návrh byl načten, všichni víme, o čem dát hlasovat. Není rozpor s postupem. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento procedurální návrh, tak jak byl načten? Kdo je proti tomuto návrhu? S tímto návrhem byl vysloven souhlas. A já otevírám první bod dnešního jednání a tím je Prosím, pane poslanče, máte slovo. Ještě, kolegyně, kolegové, váš požádám, vy, kteří máte potřebu diskutovat jiná témata, jděte je řešit do předsálí. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, děkuji mnohokrát za slovo. Dobrý podvečer vám všem, kolegyně, kolegové. Senát přijal k návrhu zákona dva drobné pozměňovací návrhy. Děkuji mnohokrát, doplnit textaci výslovně zakotvující to, že působnost a pravomoc Národního rozhodčího soudu pro sport ve věci disciplinárních deliktů sportovců a členů sportovních organizací bude založena, a to je ten doplněk Senátu, výslovně pouze tehdy, pokud to bude vyplývat z vnitřních předpisů sportovních organizací, lidsky řečeno, ze spolkové autonomie jednotlivých střešních sportovních organizací typu svazů, asociací a podobně. A druhý pozměňovací návrh Senátu směřuje k oblasti plánu, rozvoje sportu v obcích. V původním našem návrhu jsme tuto povinnost odjímali všem obcím. To jsou dva pozměňovací návrhy Senátu. Děkuji mnohokrát za pozornost.
Já vám také děkuji a nyní prosím, aby se slova ujal senátor Zdeněk Nytra.
Dobrý den.
Ne Saúdská Arábie bohatá, ne Emiráty, ale Evropa by se měla postarat. Nakonec se ukázalo, že jsem měl pravdu a že přesně došlo na moje slova. Takže já se vás ptám, co s tím chcete dělat? Co s tím chcete dělat? Tento týden má Sněmovna projednávat vládní návrh branné legislativy, která zásadním způsobem mění některé zákony v oblasti obrany. V dalších čtyřech zákonech chce vláda mimo jiné upravit nasazení vojáků mimo naše území, zajištění vojenské dopravy pro cizí státy, sbírání informací o našich občanech od ministerstev a z různých databází jimi vedených, ale zejména povolávání předurčených vojáků v záloze do tří dnů. Takto navrhované změny jsou zcela zásadní, protože velmi usnadňují zavlečení České republiky do války, a je potřeba je odmítnout. Tahle Fialova vláda nás prostě chce zatáhnout do konfliktu na Ukrajině za každou cenu a to je potřeba jasně odmítnout. A za SPD znovu opakujeme, že chceme mír a nechceme válku. Jste zároveň vicepremiérem vlády, proto jste odpovědný, celá vláda je za to odpovědná, a vy jste prostě zanedbal tu věc, vy jste se na to úplně vykašlal. Je to strašná situace, do které vy jste uvedli Českou republiku. Stejně tak děti.
Prosím, máte slovo.
Na to jsme se mohli připravit a na to jsme se připravili, a vysvětlím dál, jak. Problém, který byl daleko větší a je daleko větší, jsou výrobní důvody, kde u řady léčiv chybí některé z komponent léčiv nebo obalový materiál. Ten důvod, proč se to děje, je jednak covid, protože v Číně došlo k naprostému rozpadu některých vztahů, takže dodávky aktivních látek z Asie v podstatě přestaly. Já jsem toto téma zvedl. Možná si vzpomenete, že jsem tady upozorňoval na to, že bychom chtěli v rámci našeho předsednictví zahájit diskusi o společných nákupech léků pro Evropskou unii právě proto, abychom zvýšili odolnost evropského trhu.
Tato část bude umožňovat použití peněžních prostředků fondu na podporu poskytnutí dlouhodobě neobsazeného bytu do nájmu nebo podnájmu osobě s dočasnou ochranou. Je navrhováno časové omezení poskytování bezplatného ubytování nejvýše po dobu 150 dnů ode dne udělení dočasné ochrany. Zajištění nouzového ubytování zůstává i nadále v gesci krajů. Vytvoření sítě míst prvního kontaktu, tedy poskytování základní zdravotní péče pro pacienty - cizince s dočasnou ochranou mimo zdravotnická zařízení. Předpokládané dopady navrhované právní úpravy na státní rozpočet, změna zákona o opatření v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Náklady na příspěvek pro solidární domácnost za měsíc říjen, tedy vyplaceno v listopadu, byly ve výši 161 milionů korun. Ministerstvem vnitra jsou odhadovány na částku zhruba 300 milionů korun. Důvodem je sladění účinnosti úprav zajišťujících finanční podporu v tomto typu bydlení.
Prosím, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová rozhodnutím číslo 52 rozhodla zařadit tento tisk do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny, určila zpravodaje pro první čtení a navrhla přikázat k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Dovolte mi ještě avizovat, že v rámci rozpravy si dovolím navrhnout zkrácení lhůty pro projednání zákona ve výborech na 2 dny.
Otevírám obecnou rozpravu, kdy eviduji tři přihlášky a jednu přihlášku s přednostním právem, aby zaznělo stanovisko klubu.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi vás jenom seznámit krátce se stanoviskem našeho poslaneckého klubu SPD, protože my vítáme, že si vláda konečně osvojila některé naše návrhy, o kterých v souvislosti s pobytem ukrajinských uprchlíků na našem území hovoříme již téměř rok, a že je vtělila do aktuální novely tohoto zákona, který se primárně týká nastavení podmínek sociální podpory těchto osob s dočasnou ochranou. Kvitujeme to, že humanitární dávka pro tyto osoby již napříště nebude plošná, ale že se před jejím přiznáním budou zkoumat všechny příjmy i majetek žadatelů, jako je tomu u českých žadatelů o sociální podporu a pomoc.
Je potřeba si uvědomit, že výroba léků se plánuje s velkým předstihem. Je snadno ověřitelná, je snadno zjistitelná, snadno dokumentovatelná. Ta výroba probíhá tak, že firma vyrábí lék postupně pro jednotlivé země na světě. Tady velmi správně zaznělo, že ty návody musí být v jazyce té země. Zase je to snadno ověřitelný fakt. Proto v některých zemích chybí jeden typ antibiotika, v jiných jiný typ antibiotika. Typickým příkladem je Nurofen - došlo k tomu, že vznikla panika, která vedla pak ke skupování toho léku. Zase je to snadno dohledatelné a snadno zjistitelné. Pak bohužel tento lék chyběl. Současná situace je tedy částečně způsobena i tím, že tady vlastně nebyly vůbec žádné zásoby. Tady byl covid a nikdo na to nemyslel, takže jsme neměli ani žádné zásoby. Ministerstvo zdravotnictví má v takové chvíli velmi omezené pravomoci, co s tím dělat, což ale je dědictví po mých předchůdcích, ale naše ministerstvo na tom začalo velmi intenzivně pracovat již na začátku loňského roku. A ano, výsledkem bylo to, o čem můj kolega v Německu sní, můj kolega v Belgii sní. My můžeme dovézt na základě zákona, který jsme přijali - a za to vám, dámy a pánové, velmi děkuji, přijali jsme ho rychle - na základě tohoto zákona mohu dovézt lék v podstatě z jakékoliv země, která má ten lék současně schválený v České republice. Minulý týden jsme distribuovali 20 000 takových balení. A tento Nurofen jsme distribuovali plošně do všech lékáren. Tedy chtěl bych říct, že pro zajištění dostatku léků děláme absolutní maximum, ne já, ale celé Ministerstvo zdravotnictví a všichni, kteří na tom intenzivně pracují. Pravidelně informujeme lékárnickou komoru, pravidelně informujeme Asociaci praktických lékařů, protože to jsou ti, kteří předepisují především ty léky pro ambulantní léčbu, pravidelně informujeme Asociaci praktických lékařů pro děti a dorost. Tato legislativa zajistí odolnost českého trhu na daleko vyšší úrovni. Škoda že na to moji předchůdci nemysleli. Mě ta věc trápí osobně. Jsem lékař, který skládal Hippokratovu přísahu, a ta mě zavazuje, abych dělal všechno pro svoje pacienty bez ohledu, v jaké funkci jsem a v jaké pozici jsem. Je jedno, v které politické straně sedí. Na základě jednání této skupiny a aktuální situace pravidelně zasíláme tyto informace do sítě lékáren a všem lékařům. Jednáme s výrobci léčiv, a to nejenom já a náměstci, ale v případě některých výrobců i pan premiér. Minulý týden bylo dodáno, jak jsem říkal, 20 000 balení dětských penicilinových antibiotik, bylo dodáno dalších 40 000 balení Nurofenu.
Hlasů máte dost, vy si to prohlasujete i bez nás. Já si myslím, že to není v pořádku, a dokonce to není v pořádku do takové míry, že zde narážíme na ústavní dělení moci na moc výkonnou a soudní. V takovém případě nechť zasáhne Ústavní soud.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Nikoho dalšího nevidím. Prosím, pan zpravodaj.
Já nechci nějakým způsobem zneužít to, že bych se třeba přihlásil v závěrečném slovu, aby ta debata mohla být úplná a komplexní. Hlídal jsem, aby nikdo další už nebyl. A ty věcné důvody jsou dva. Chybu hledám na vysílači, nikoli na přijímači. Ta dvě ustanovení nebo ty dvě právní úpravy stojí vedle sebe a musí se vykládat standardně, systematicky, společně. To není, že by verze poslanecká nebo verze ve znění pozměňovacího návrhu Senátu byla jedna nebo druhá špatná. Z té debaty jsme se tehdy tak domluvili. Ale zdůrazňuji tady, řada z vás na tom semináři byla, nebyl to nijak kategorický požadavek. Já jsem vnímal a myslím si, že takhle ta debata konstruktivně probíhala jak na podvýborech, tak na výborech, tak na plénu Senátu. Já to vnímám jenom jako možná větší míru, a asi to přísluší druhé komoře parlamentní, větší nějakou míru řekněme obav nebo mitigace možných rizik z pohledu senátorů, jestli ten návrh je, nebo není ústavně konformní. Takže to je k tomu prvnímu aspektu z vystoupení pana kolegy Vondráčka. Kolega tady nějakým způsobem kritizoval postavení Národního rozhodčího soudu pro sport v organizační struktuře Národní sportovní agentury. Národní rozhodčí soud pro sport nevzniká touto novelou. On jako entita, jako, a teď to raději říkám v uvozovkách, abych nebyl chycen za slovo, ale myslím, že i v právu se tento pojem docela používá, jako sudiště byl ustaven v květnu roku 2021, byl ustaven tehdejším vedením Národní sportovní agentury. Byl ustaven s tím, že Národní sportovní agentura reagovala jeho ustavením na audit WADA v České republice.
Dámy a pánové, žádám o zařazení tohoto mimořádného bodu. Toto se týká všech lidí, všech lidí v této zemi.
Další přihlášený k pořadu schůze je pan předseda Okamura a připraví se pan ministr Válek, který je připraven následně s přednostním právem.
Plány vlády Petra Fialy z ODS na zvyšování daní občanům získávají konkrétnější obrysy. To znamená zvyšování daní, přičemž všechny strany vládní pětikoalice před volbami slibovaly, že daně v žádném případě nezvýší. Voliče tedy jasně podvedly. Dle dostupných informací by se mělo jednat ze strany vlády o zvýšení daně z přidané hodnoty, tedy DPH, tedy se bude jednat o zdražení u mnoha druhů zboží a služeb posunem snížené sazby DPH o několik procentních bodů nahoru. Vláda přiznala, že zvažuje i zvýšení daně z nemovitosti, kterou dosud vybírají do svých rozpočtů obce, a mohou regulovat i její výši. Přitom právě Stanjura v roce 2021 na své oficiální facebookové stránce uvedl, že nápad na zvýšení daně z nemovitosti je opravdu nebezpečný a že nechápe, proč by měl stát trestat někoho za to, že si pořídil bydlení. Takže vláda je také totálně proti všem živnostníkům a malým podnikatelům a v tomto případě by šlo také o bezprecedentní porušení a popření předvolebních slibů stran Fialovy vládní pětikoalice. Hnutí SPD důrazně protestuje proti jakémukoliv zvyšování daní českým občanům a firmám a požadujeme, aby vláda své návrhy na zvyšování daní spojila se žádostí o vyslovení důvěry. Tak to je ten název. Je smutnou skutečností, že se Fialova vláda nesnaží rodičům samoživitelům efektivně pomoci, zatímco podporuje zbytné výdaje. To je naprosto nepřijatelné a jedná se o důkaz nezájmu vlády Petra Fialy z ODS o občany, kteří jsou nuceni vychovávat děti za nepříznivých podmínek. Hlavní míru zavinění za tento stav lze přisoudit nejen premiérovi Petru Fialovi z ODS, ale také ministru práce a sociálních věcí a zároveň předsedovi KDU-ČSL Marianu Jurečkovi. Vláda pětikoalice způsobila extrémní zdražení základních životních potřeb českých občanů a nedokáže pomoci ani těm sociálně nejohroženějším z nich, mimo jiné i kvůli tomu, že svojí nekompetentní politikou přivedla úřady práce, které mají sociální podporu a pomoc lidem v nouzi na starosti, na pokraj kolapsu. Hnutí SPD požaduje demisi neschopného rezortního ministra a předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky a zároveň předkládáme řešení situace rodin s dětmi ohrožených chudobou. Jedná se o naše návrhy a o kombinaci našich návrhů na snížení jejich daňového zatížení, zlevnění bydlení, energií a potravin prostřednictvím snížení daně z přidané hodnoty a zvýšení dětských a prorodinných sociálních dávek slušným a pracujícím občanům. Jako třetí mimořádný bod na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny navrhuji bod s názvem Fialova vládní pětikoalice navrhuje zvýšit věk odchodu do důchodu na 68 let, což by byl nejvyšší důchodový věk v Evropě. Je to cynická a asociální bezohlednost. K tomu dodám hned na úvod, že hnutí SPD s tím zásadně nesouhlasí. Ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka i další představitelé vlády prosazují zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu nad současných 65 let. Podle návrhu důchodové reformy Ministerstva práce a sociálních věcí by se měla tato hranice posunout až na 68 let. Hranice pro důchodový věk by tak v České republice byla nejvyšší v Evropě. Teď tam probíhá diskuse, že by zvýšili na 64 let, a probíhají ohledně toho masivní demonstrace občanů, kteří to nechtějí. Odmítáme, aby byli čeští občané nuceni pracovat v náročných podmínkách do velmi vysokého věku na úkor zaslouženého odpočinku. Přidávají se léta k životu, ale ne život k létům, krátce a stručně řečeno.
Naprosto beru jakékoliv výtky, naprosto beru práci opozice, já jsem byl taky tvrdý jako předseda klubu, pokud jsem byl v opozici, ale toto považuju za nespravedlivé. Mrzí mě to a omlouvám se, beru si to osobně. O to víc mě to mrzí, že tam figurují moji kolegové lékaři, kterých si lidsky a odborně velmi vážím. Opravdu se toto nedělá a nepovažuji to za slušné.